Snad jenom krátkou poznámku k tomu, co tady na začátku řekl pan poslanec Pávek. Takže je správné, abychom výjimky učinili. A teď se můžeme přít a hádat o tom, jestli jsme je udělali už dostatečně široce. To je první poznámka k návrhu zákona. Druhá poznámka. A poslední, co jsem chtěl říct v této chvíli, je uvedení dvou legislativně technických upozornění. Pak budu mít ještě jedno upozornění k proceduře, ale to myslím, že stačí, když přednesu, až budu přednášet proceduru. Druhý legislativně technický návrh, který dávám, který je opravdu jenom čistě technickým. Takže v písmenu j) navrhuji opravit textování na testování.
Druhá věc, za kterou jsem velmi ráda, opět je to v tom shrnujícím balíčku pozměňovacích návrhů a věřím, že i toto bude oceněno kolegy a kolegyněmi, je zlepšení postavení při vymáhání výživného. Děkuji vám za zvážení tohoto pozměňovacího návrhu a jeho podpory.
Nyní pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se pan kolega Farský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já ve stručnosti tady shrnul postoj Pirátů k této novele insolvenčního zákona. Určitě víte, že jednou z priorit Pirátů je právě boj proti chudobě. Tato navrhovaná novela otevře oddlužení většímu počtu osob, a proto my, Piráti, pro tento návrh budeme hlasovat.
Prosím, máte slovo.
V novelizačním bodu 60 se text písm. Je mi jasné, že z toho nikdo moudrý být nemůže, ale procedura mi nedovoluje odkázat se jenom na vytištěný text, a proto jsem byl nucen ho tady načíst. Z legislativy takto je to předáno a Ministerstvu spravedlnosti ještě jednou děkuji za pomoc s formulací.
Děkuji panu poslanci Janu Farskému.
Děkuji za slovo. Pokud projde ten pozměňovací návrh nebo ta základna, která je v písmeně A, tak není pravda, že se nezmění proti současnosti nic. Je tam výrazná změna. Výrazná změna, to opakuji znovu. Někdo tomu říká jako výchovný, někdo tomu říká jako červené světýlko.
Prosím pana předsedu Chvojku, který je zpravodajem, kterého tady zatím nevidím... a už je tady, aby nás seznámil s návrhem procedury a provedl nás hlasováním o pozměňovacích návrzích.
To znamená, je to standardní postup.
Já bych přece jenom byl pro, abychom ten návrh procedury, tak jak je předložen garančním výborem, schválili hlasováním. Ono to bude jistější i z toho důvodu, že ta procedura není úplně jednoduchá.
Má ji každý poslanec ve svých mailech na svých stolech. Dám panu kolegovi přednost.
Takže prosím, pane poslanče, pokud se hlásíte k proceduře, tak vám dám slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo.
To znamená, rozumím návrhu pana kolegy Luzara, ale legislativně to nejde.
Ale návrh na to, aby se o něčem z těch bodů hlasovalo zvlášť, by musel být podán. A také jsme na to tady tak upozorňovali.
Děkuji za vysvětlení.
Opakuji, máte to každý ve svých mailech nebo na svých stolech.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a budeme postupovat podle navržené procedury, kterou jsme nyní schválili.
Děkuji. My tady máme ty moje legtechy a legtechy kolegy Farského.
A chtěl bych vás vyzvat, abyste též nehlasovali pro tento zákon jako celek, nezávisle na tom, jaké budou pozměňovací návrhy. Nejenom proto, že není ani jeho, ani jeho předchůdce pana Metnara, ale proto, že to je paskvil. Je to jeden z největších paskvilů, které navštívily tuhletu Sněmovnu, a je to paskvil, který není vůbec potřeba v takovéto podobě. Ale víte, co vím? GDPR jako nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu platí více jak půl roku. Nestalo se vůbec nic. A já se nechci pouštět vůbec do střev toho zákona, protože od toho jsou tady ty pozměňovací návrhy. Já se chci zabývat tou procedurou, jak vlastně evropské právo transponujeme nebo implementujeme do práva národního neboli českého. Ten postup je následující. Začne se o něčem diskutovat na úrovni Evropské komise a jednotlivé resorty tam začnou vysílat svoje úředníky. Ti úředníci tam jezdí a většinou mlčí. Já nevím, jestli si domů přivezou potom ty pralinky nebo něco z toho Bruselu, ale každopádně to tam důsledně většinou promlčí. A pokud něco řeknou, tak to není zásadní. A pokud něco řeknou a je to zásadní, tak to nikdy neprosadí. A ten rok a půl to tam takhle pěkně leží a všichni čekají a vymýšlejí, co se bude potom dít. A za ten rok a půl vytáhnou tuhletu normu, přidají k ní to, co známe ve Sněmovně jako přílepky, a pošlou to do legislativního procesu. A víte, co se děje? Že ty přílepky obsahují většinou témata, která by nikdy, nikdy touto Sněmovnou neprošla. Nikdy sama o sobě. Ti úředníci nemají odvahu vzít to, co potřebují protlačit z těch svých zájmů touto Sněmovnou a následně Senátem, a poslat to sem samostatně, protože pak bychom to četli. My máme národní zákon o ochraně osobních údajů, který s výhradami funguje už několik let a funguje v zásadě dobře, takže to není to, co potřebujeme řešit. V zásadě tato norma měla dopadnout pouze na největší držitele databází osobních údajů. Kdo to je, takovíhle držitelé databází osobních údajů? Myslíte si, že to jsou ty školky? Malé firmy? Střední firmy? Jsou to samozřejmě banky, jsou to samozřejmě pojišťovny, jsou to prodejci energií, jsou to operátoři. Evropská komise nechala vyčíslit hodnotu datového souboru každého z nás a ta částka, která z toho vzešla, činila 200 eur, v průměru samozřejmě na hlavu. Zkoušeli jste si někdy dneska pořídit kartu do mobilního telefonu? Zkoušeli jste si někdy založit teď v poslední době účet v bance? Velmi jednoduché. Ale ta česká verze GDPR, ta česká verze zákona je plná povinností a pokut, které dopadnou na všechny subjekty v této zemi. Ti, kteří se nechali školit, také nevěděli, o čem ti školitelé mluví.
Tím prvním zákonem jsme se dostali k podobě, která zejména vyhověla všem, kteří volali po absolutní nezávislosti, zafixování, zakonzervování státní služby. Ukázalo se, že to nefunguje, ukázalo se, že na ministerstvech mají reálné problémy s tím, jak se rozloučit s některými, kteří špatně pracují, že mají vážné problémy s tím, jak vůbec uplatňovat vůli vlády. V tomto směru praxe bohužel dala za pravdu našim připomínkám. Co nejlépe dokumentuje, co nejlépe dokresluje to, že jde o vychýlení kyvadla přesně do opačné úvrati, je možnost, aby státní tajemníky na návrh příslušného ministra odvolávala vláda. Přeci tady šlo o to opravdu vytvořit podmínky pro efektivně fungující státní službu. Vychýlení kyvadla do opačné úvrati to znovu nezajistí.
Pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já vystoupím v této věci pouze krátce. My jsme cestu zákona o státní službě sledovali ještě v době, kdy Piráti ještě nebyli v Poslanecké sněmovně. K tomuto návrhu zákona byly výhrady z Evropské komise. Skutečně to umožnění během velmi krátké doby zopakovat hodnocení a vlastně bez možnosti nápravy se tak toho nepohodlného úředníka zbavit. Jestli je používána správně, nebo není, skutečně pokud někdo neplní své úkoly, pokud někdo opakovaně neplní zadané úkoly nebo má nějaké problémy s prací, s docházkou, s tím, aby se vyskytoval na důležitých jednáních, dá se to řešit touto cestou, ne tím, že skutečně uvolníme ruce vládě a ministrům, aby se těchto lidí zbavovali.
Děkuji. Nyní tedy do obecné rozpravy pan poslanec Marek Benda...
Děkuji za slovo. My podpoříme návrh na zamítnutí. Já bych měl pro pana předsedu Bartoše smutnou zprávu. Já vám přesně odcituji paragraf. Gramatických chyb. Změna účinnosti určitě není gramatická chyba. Chyb písemných nebo tiskových.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Děkuji. Zkráceně znamená zrušení dokládání příjmů.
Kdo je pro?
Znamená to, že splnění oddlužení po třech letech bez kvalifikovaného uspokojení pohledávek věřitelů, zkráceně.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat, což znamená, že můžeme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích. Kdo je proti? Také tento návrh nebyl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Zahajuji hlasování.
Děkuji za upozornění, bylo by to nadbytečné hlasování. Bylo by v rozporu s tím, co už jsme si schválili, tudíž nehlasovatelné. Omlouvám se, já jsem se překoukl.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Děkuji.
Děkuji. Kdo je pro?
Stanovisko garančního výboru bylo doporučující. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.
Přihlášeno 170 poslanců.
Jedná se o pozměňovací návrhy Marka Výborného, které znamenají zachování dosavadní úpravy vyhlašování dalších kol výběrového řízení.
Tak. Přihlášeno 170 poslanců. Návrh byl zamítnut.
Jedná se o pozměňovací návrhy Marka Výborného, zachování stávající úpravy spolupráce představeného a služebního orgánu při hodnocení vyšších představených.
Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Návrh zákona byl přijat. Děkuji tedy za to, že jste nás provedli hlasováním a projednáváním tohoto bodu. Přikročíme k projednávání dalšího návrhu zákona, je to vládní návrh zákona... Já vás škrtnu, ještě ne. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji. Tímto návrhem dokončujeme úkol převzatý po předchozích vládách, protože do přípravy zákona vstoupily volby. Tento zákon rovněž zavádí výjimky, které podle GDPR mohou členské státy využít, aby se naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. A my jsme spolupracovali s jednotlivými výbory na tom, aby Česká republika využila výjimky v maximální míře všude tam, kde to dává smysl. Tento návrh také nově upravuje strukturu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontroly úřadu by měly do budoucna provádět odborně zdatní specialisté. Děkuji vám za pozornost.
Pane předsedo, prosím.
Já bych poprosil, aby se o těch návrzích hlasovalo tak, jak byly předloženy, to znamená panem kolegou Chvojkou a panem kolegou Farským.
To znamená dvě hlasování.
Pokud je tady jiný návrh, tak v rámci nějaké prevence pojďme hlasovat o legtechu, který načetl Chvojka, a legtechu, který načetl kolega Farský.
A vaše stanovisko? Dobře. Zahajuji hlasování. Nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách navržených panem předsedou Farským. Kdo je pro? Hlasování číslo 69, přihlášeno 177 poslanců, pro 135, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Nyní tedy přikročíme k pozměňovacím návrhům. Tady už prosím o stanovisko jak zpravodaje výboru, tak pana ministra. Prosím. Kdo je pro? Hlasování číslo 70, přihlášeno 177 poslanců, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Stanovisko ÚPV nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tento návrh nebyl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování.
Děkuji.
Ano, je to tak. Kdo je proti?
Já vím, že je možná brzo, ale mně to nedá. Jinak ta poznámka nemá žádný smysl, paní zpravodajko prostřednictvím pana předsedajícího.
Tak moment, protože i s přednostním právem jste až třetí. Tam kam tedy?
Samozřejmě právnička jsem, ale zásadně nedělám podrazy. Já bych navrhla vyčkat ještě stanoviska pana ředitele legislativy a následně, pokud se ověří, že to opravdu nejde, tak samozřejmě ten pozměňovací návrh stáhnu. A k té druhé věci.
Já se krátce vrátím k předchozí diskusi. Nebudu v současné době polemizovat, zda to lze, nebo nelze hlasovat. Vnímáme je jako účelové, které se v současné době šijí na míru vládní koalice, aby si mohli vyhazovat státní úředníky, jak jim bude libo. Tento návrh zákona je špatný.
Prosím.
My jsme nabízeli, že jsme připraveni se věcně bavit o tom, jakým způsobem má být upraven zákon o státní službě tak, aby mohl vyhovovat parametrům účinného řízení státu. Myslím, že jsou cesty, jak se k tomu dobrat. Ale ta cesta, kterou se vydává vláda, je podle mého názoru opravdu naprosto mylná. Představa toho, že připustíme, že státní tajemníky pro státní službu, to znamená ty, kteří mají zajistit depolitizaci státní služby, kteří mají udržet ten odstup, ten distanc mezi přicházející politickou mocí a tím státním úřadem, může odvolávat vláda na návrh ministra, mně připadá - prostě to jste ten zákon mohli škrtnout úplně celý a mohli jsme se vrátit do zákoníku práce. A bylo by to možná nejlepší a nejjednodušší. To je krásné, územní pracoviště se asi samo o sebe postará.
Děkuji.
Ano.